A když jsem splnil veškeré podniky nového českého zákona, přenesli tenhle výmysl o střetu zájmů do Bruselu. Neustále mě udávali, v tom samozřejmě vedli Piráti, protože tam mají jednoho psychopata, který udává celý život všechny své zaměstnavatele a udával i Českou republiku. A potom přišli ti spříznění auditoři, protože ten pán tam měl dobré kontakty, a začali vykládat naše zákony účelově a v rozporu s českou judikaturou.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Prosím, abychom minutou ticha uctili její památku. Jedná se o body: bod 106, sněmovní tisk 206, vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě; bod 107, sněmovní tisk 73, vládní návrh zákona o léčivech; bod 108, sněmovní tisk 167, vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích; bod 109, sněmovní tisk 168, vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích související; bod 110, sněmovní tisk 215, poslanecký návrh zákona o státní službě. Sděluji, že lze projednat body 111 a 113 schváleného pořadu, což jsou sněmovní tisky 67 o Antarktidě a 150, kulturní statky, ve třetím čtení. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze. A nyní se ptám, zda má někdo zájem vystoupit ke změně schváleného pořadu schůze?
Neporozuměl jsem úplně paní místopředsedkyni, jestli body 111 a 113 jsou navrhovány zařadit do bloku třetích čtení. Pokud to tak nebylo, tak navrhuji, aby body 111, Antarktida, zjednodušeně řečeno, a bod 113, dovoz a vývoz kulturních statků - jedná se v případě bodu 111, Antarktidy, o sněmovní tisk 67, v případě bodu 113, vstupu a dovozu kulturních statků, o sněmovní tisk 150, byly zařazeny na konec třetích čtení. Děkuji za pozornost.
Bylo to pouze konstatování, že body 111 a 113 mohou být projednávány.
Dobrý den, děkuji za slovo. Budou tam jména, budou tam fakta, a dokonce i cituji pana ministra spravedlnosti. Takže konečně se dočkali všichni ti, kteří říkali, že patřím do vězení. Takže je to první politický proces od revoluce, vážení, první politický proces od revoluce. Ten soudní proces je vyústěním dlouhodobé snahy o mojí diskreditaci a odstranění z politiky. Co je to ten kartel? Možná proto, že si všichni myslí, že budu kandidovat na prezidenta. Ono vždycky to Čapí hnízdo bylo před volbami - i v roce 2017, tři týdny před volbami. Nejdřív základní fakta. Při schvalování a kontrolách projekt a jeho naplnění nikdo nezpochybnil. Čapí hnízdo stojí nedaleko Benešova. Já jsem ještě proto, abych dal jasně najevo, že tady o peníze nikdy nešlo, dal dalších 50 milionů na charitu. Takže na základě čeho jsem postaven před soud? Na základě souhrnu vymyšlených, nepravdivých či překroucených tvrzení a závěrů. Česká republika v minulosti úspěšně žalovala Evropskou komisi, protože Evropská komise - co dělá? Hledá jenom chybičky, aby nemusela České republice dát peníze, a opakovaně Ministerstvo zahraničních věcí vyhrálo soudy. Celý můj údajný střet zájmů roky pak vytrvale živila politická neziskovka, já říkám, zkorumpovaná neziskovka, Transparency International, která samozřejmě své principy ohýbá podle toho, kdo ji zrovna sponzoruje. Jo, to jsem viděl, jak ji ovládám. Po třech letech neustálého odvolávání bylo obvinění těchto umanutých aktivistů loni v prosinci definitivně zamítnuto. Za mě byl založen ten výbor. Předtím jeden nejmenovaný ministr financí tam chodil a říkal, koho FAÚ má řešit. Určitě někteří vědí, o čem mluvím. Takže si vymysleli, že zaklekávám na konkurenci. Finanční správa kontrolovala jenom firmy, co stát okrádaly na daních, a vždycky to byly pohonné hmoty. Média se ani nepozastavila nad tím, že proti ministrovi vlády České republiky někdo nasadil profesionální odposlouchávací techniku, a pravděpodobně zneužil tajné služby. Naopak si libovala v citování každé z kontextu vytržené věty. Zákon, který prosadil jako ministr financí Kalousek, pro který hlasoval pan Sobotka a jehož využily tisíce společností včetně třeba - podle tisku - České televize. Nejdřív novináři přišli s tím, že jsem možná krátil daň. A když jsem dluhopisy zdůvodnil, tak mě obvinili, že jsem na jejich koupi neměl dost peněz. Například vláda by to neudělala nebo politici. On tady ničí mladé rodiny a domácnosti, hypotéky. No, samozřejmě je to blbost a nefunguje to. Sobotka mě vyhodil z vlády a jaký je výsledek? Navíc začali zpochybňovat ty příjmy. Útoky neustávaly, ani když hnutí ANO sestavilo vládu. I když dobře věděli o jeho zdravotním stavu, tak ho utvrzovali v jeho konspiračních představách o údajném únosu na Krym. Mého syna se loni před volbami neštítil zneužít provládní server, ta největší žumpa, novinářská žumpa, která existuje v této zemi, Forum24, ten psychopat, který dokonce dával peníze mému synovi, aby šel proti mě. Můžou si objednat levně, ty lži. Ta měla tu smůlu, že měla službu, když přivezli mého syna do NUDZ. Nic neudělala a děti se jí ptají. Maminko, proč budeš před soudem? Rozvedla se samozřejmě, a všechno kolem.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli se připravuje rozpočet na příští rok a jestli v tomto rozpočtu už počítáte s tím, kolik zaplatíte těm jednotlivým zaměstnancům, které budete muset vyplatit.
Ještě načtu v mezičase došlou omluvu.
Od momentu, kdy jsem se stal ministrem financí, který měl nejlepší výsledky, přebytkový rozpočet? Co mi vyčítá? Od vstupu do politiky pracuji zdarma! A pracuji ještě víc než sám pro sebe, pro svoji vlastní firmu. Jenom ten Čapák, to se jim povedlo. K tomu se samozřejmě dostanu. Nebo je to lidový soud? Nebo co to je? No, to je ta nová totalita... nebo co to vlastně je? Takže je to kauza, která byla zastavena a znovu pod tlakem otevřena, a nemohla skončit, protože by to byla obrovská blamáž soustavy státního zastupitelství včetně nejvyššího státního zástupce. V roce 2017 se do této kauzy zapojila Evropská komise prostřednictvím úřadu OLAF. Prosím vás, dohledejte si, co je to ten OLAF, jaké tam byly korupční skandály a kdo rozhoduje o tom, kdo je v OLAFu. A jak mi bylo vysvětleno, mělo jít o definici malého a středního podniku vydanou právě Evropskou komisi formou příručky. A co je neuvěřitelné, že OLAF především ve spolupráci s českou policií poměrně rozsáhle prováděl dokazování v kruhu. OLAF něco napsal, policie to zkopírovala a potom to, co zkopírovala policie od OLAFu, znova OLAF napsal, takže navzájem si to napsali a samozřejmě to byla všechno lež. Je to náhoda? No, samozřejmě že to není náhoda. Bylo to jednání zcela účelové, protože policejnímu orgánu bylo jasné, že trestní řízení nebude de facto probíhat, neboť právě za tři týdny byly volby. Na jejich základě se rozhodovalo, zda získám poslanecký mandát. Vše bylo z otevřených zdrojů naprosto jasné, tedy i policii a státnímu zástupci, že mandát poslance po volbách obhájím, čímž znovu získám imunitu a vše se znovu vrátí na začátek. Z tohoto pohledu nemůže nikdo, nijak obstát argumentace, že policie musela konat. Nemusela, ani nekonala. Bylo to politické rozhodnutí. Policejní orgán ovšem ani v tehdejší žádosti, ani v usnesení o zahájení trestního stíhání nebyl schopen popsat, jak konkrétně mělo k takovému organizování a řízení docházet. Samotné základy konstrukce údajného trestného činu vymyšlené policií tedy nedávaly od počátku smysl a odporovaly platné trestní právní úpravě. Toto rozhodnutí se vztahovalo mimo jiné i na poslance ing. Jaroslava Faltýnka, jenž byl těsně předtím dvakrát k trestnímu stíhání Poslaneckou sněmovnou vydán. Samozřejmě je to nesmysl. Stále mi bylo kladeno za vinu, že jsem měl tyto čtyři osoby k takovému jednání, které již nebylo hodnoceno jako trestné, instruovat a řídit.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dovolte mi, abych se zde také vyjádřila k novele zákona o státní službě a svým způsobem vám přednesla i stanovisko našeho klubu.
Já si dovolím říct, že pan ministr sedí tamto vzadu, krouží zde po sále.
Já se omlouvám, sundala jsem brýle na dálku, protože na čtení je nepotřebuji, takže se omlouvám. Současní poslanci vládní koalice mnohokrát v minulosti volali po zpolitizování státní správy. A krom jiného, to bylo i podmínkou Evropské komise, která požadovala odpolitizování, odbornou a stabilní státní správu. Myslím si ale, že návrh, tak jak byl předložen, je spíše krokem zpět. Mně to připadá, že to je vlastně v praxi jakési povýšení poradců ministra na posty náměstků s odpovídajícími platy a s dalšími výhodami a benefity. Ale tito náměstci nebudou mít žádnou zodpovědnost. Nebo budou to ti političtí náměstci, kteří zas nebudou znát ty konkrétní odborné agendy? Politický náměstek, nebo ředitel sekce bude řídit jednotlivé státní úřady? Jak budou měněna systemizovaná místa na jednotlivých úřadech a co to bude obnášet organizačně a finančně? Na to nám při projednávání tohoto návrhu změny zákona předkladatelé úplně neodpověděli. Budou muset měnit organizační schémata nejenom ministerstva, ale i ty další státní úřady? Navíc návrh nově zavádí pětileté funkční období pro funkce od ředitele odboru výš. Vyměníte vlastně téměř jednorázově celou řídící garnituru úřadů a budete jí chtít měnit po každých pěti letech. Nevím tedy, jestli tady nevystupuji v jakémsi střetu zájmů. Nicméně na jednu stranu ano, je fajn, že ti ředitelé nebudou mít jistotu, celoživotní jistotu výkonu své funkce. Stávající pracovníci budou mít možnost se do výběrových řízení znova a opakovaně hlásit. Ale opravdu je nutné výběrová řízení každých pět let organizovat, když je nadřízený s výkonem svého podřízeného vedoucího pracovníka spokojený? Ovšem nemohu souhlasit s tím, že nově by se měla započítávat odborná praxe již od ukončení požadovaného vzdělání, a navíc se sčítala za celou tuto dobu. Pokud je naším cílem zvyšovat odbornost pracovníků ve státní službě, je nutné, aby tato odborná praxe byla co nejvíce aktuální. A tedy je to období, kdy ten konkrétní člověk zná aktuálnost terénu i moderní agendy. Co vidím jako další problém návrhu? Současní řídící pracovníci jsou jmenováni rozhodnutím na své pozice na dobu neurčitou, a stejně tak jejich služební poměr je na dobu neurčitou. Nová jmenování budou na dobu určitou, ač služební poměr bude na dobu neurčitou. Takže tito vedoucí pracovníci přijdou o určitý stupeň právní jistoty. A co to bude znamenat v praxi? Je to ten zmiňovaný bazén, který už tady byl mnohokrát jmenován. Pracovník, který neobhájí svůj post, svou funkci ve výběrovém řízení, ve státní službě zůstane a stát pro něj bude hledat další umístění, a to až po dobu šesti měsíců, po kterou tento pracovník bude pobírat 80 % svého dosavadního platu. Tahle nešťastná formulace v tomto předloženém návrhu bude v praxi znamenat pouze navyšování počtu lidí ve státní službě, které stát bude platit. Jsem přesvědčená, že kvalitu vedoucích pracovníků na státních úřadech tímto způsobem zcela určitě nezvýšíme, pouze jim vezmeme jakousi jistotu, kterou měli nyní.
Takže nominant polistopadového kartelu, nejvyšší státní zástupce Zeman na rozdíl od dozorujícího státního zástupce Šarocha zrušil jeho rozhodnutí a nechal paní Nagyovou a mě nadále stíhat. Předmětné rozhodnutí nejvyššího státního zástupce pana Zemana je právně nekvalifikované, účelové a politicky motivované. To ale není pravda. Nejvyšší státní zástupce totiž při aplikaci tohoto usnesení učinil chybu studenta druhého ročníku právnické fakulty. "Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl o stížnosti aktérů v kauze Nagyová a vysvětlil, proč definitivně zrušil stíhání tří exposlanců ODS", například. A potom je tady pojednání, kde se zjevil pan nejvyšší státní zástupce jako nominant pana bývalého ministra Pospíšila. To všechno se můžete dočíst. A pan nejvyšší státní zástupce, když přišla zmanipulovaná auditní zpráva z Evropské komise, tak u Moravce, jednoho z antibabišovců, říkal: No, možná je to nějaký trestný čin, přitom o tom nic nevěděl. Ani jedno by se totiž na úrovni Nejvyššího státního zastupitelství stát nemělo, a především to mnohé vypovídá o celkové kvalitě usnesení nejvyššího státního zástupce. Takže to je další absurdita obžaloby. Nakonec to skončilo tak, že jsem obžalován z nejnižší formy účastenství pomoci, takže pokud o tom mluví někteří ministři, tak by měli aspoň vědět. Mimochodem, k této kauze, což mě taky fascinovalo - to je o tom udávání, jak chodili Piráti, tak jeden totálně psychopatický antibabiš, poslanec Michálek, to je ten, co močil na zeď francouzskému velvyslanci - šel přímo do spisu. Učinil tak přesto, že v roce 2019 rozhodl o zastavení trestního stíhání. A se mnou samozřejmě je tam i paní Nagyová, která měla tu smůlu, že Babiš šel do politiky, protože to je hlavní důvod toho. Kdo si to tady objednal pět dní před volbami? A mě nařkli, že jsem měl prát peníze na nákup nemovitostí ve Francii! Samozřejmě je to nesmysl. Samozřejmě je to nesmysl a ty peníze, které jsem tam poskytl jako půjčku, protože šlo o čas, aby se získal potom úvěr, mi samozřejmě vrátili. Ale TOP 09 řekla, že sněmovní výbor na dozor FAÚ nebude, takže až po volbách bylo jasné, že z hlediska původu peněz není žádný problém. To bylo potřeba znovu dostat do systému, zámeček. Všechny tyto vykonstruované kauzy, udání a trestní oznámení byly doprovázeny systematickým tlakem od různých spolků, které dodnes fungují jako prodloužená ruka tradičních stran. Kromě Transparency International hlavně aktivisté z Milionu chvilek, já říkám Milionu chvilek nenávisti. Co je na tom, že tam bylo napsáno Věříte médiím? To je otázka, jestli věří lidi, to není nic proti tomu. Je potřeba podporovat média, inzeráty, ne? Budou volby, tak teď budou mít žně. Co je na tom špatného? Takže samozřejmě tito aktivisté, kteří se oklepali, teď chodili na naše mítinky. Naši tam udávali Babiše, aby to potom zahraniční tisk mohl zveřejnit a aby to český tisk zase zveřejnil. Tam má mluvit, tam má bojovat. No, jasně, ono tak vypadá, že šéfují ti, kteří mají peníze, a potom vydírají i některé vlády. Neuvěřitelné! Ano, Viktor Orbán postavil plot, Rakušan říká, i když máme stovky Syřanů, kteří chodí po Zlínském kraji a tranzitují do Německa, a Němci říkají. On říká: Ne, mně to nevadí, ilegální migranti. To nejsou Ukrajinci, to jsou migranti, kteří platí tisíce eur svým převaděčům. Vrchol všeho bylo, když mi říkal náš policista, že zadržel pašeráka - Čecha z vlastní obce! Zastavili. Chápete to? Neuvěřitelné!
Chtěl bych v krátkosti představit hlavní změny zákona o státním rozpočtu, které obsahuje tento návrh novely státního rozpočtu pro letošní rok. To jsou hlavní změny na příjmové straně. Dále se bohužel navyšují výdaje na obsluhu státního dluhu o 4 miliardy. Zvyšujeme základní kapitál EGAPu kvůli pomoci českých firem , které podnikaly nebo podnikají na Ukrajině. Dofinancováváme starý dluh z filmových pobídek ve výši 570 milionů korun. Zvyšujeme výdaje na vodní hospodářství o 500 milionů korun.
Jde o to, že je omluven pan poslanec Bernard, a my musíme hlasovat v prvém čtení změnu zpravodaje.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych v rámci prvního čtení návrhu na změnu zákona o státním rozpočtu na rok 2022 vystoupil za omluveného předsedu rozpočtového výboru, pana poslance Josefa Bernarda. Návrh novely o státním rozpočtu na rok 2022 byl vládou předložen do Poslanecké sněmovny dne 17. srpna tohoto roku. Předpokládaná změna zákona vychází z nutnosti reagovat na nepředvídatelné události, ke kterým patří válečný konflikt na Ukrajině, prohlubující se energetická krize a pokračující pádivá inflace. Všechny tyto události se zcela logicky negativně promítají do vývoje veřejných financí, což v předchozím vystoupení důkladně popsal a vysvětlil pan ministr financí Stanjura. Ve své zpravodajské zprávě bych stručně zopakoval základní parametry předkládané novely. Zde se jedná o 26 miliard korun. Zároveň předpokládám, že Sněmovna bude souhlasit i s jejím přikázáním rozpočtovému výboru.
Já ještě opět načtu v mezičase došlé omluvy, a sice omluvu pana premiéra Petra Fialy do 11.30 hodin z pracovních důvodů a pana ministra Víta Rakušana od 12 do 23.59 hodin z pracovních důvodů. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemně přihlášeného s přednostním právem pana ministra a vicepremiéra Ivana Bartoše. Prosím, ujměte se slova.
Proto já bych jenom chtěl vypíchnout pár věcí v návrhu této novely, které se týkají Ministerstva pro místní rozvoj a které mají přímé dopady na obce a partnery v regionu. Jedinou výjimkou snad byly finance pro Horskou službu.
Děkuji za dodržení času. Nemám teď zde na obrazovce další faktickou poznámku. Avizuji, že jsme v obecné rozpravě, do které je teď v tuto chvíli řádně přihlášen pan poslanec Jan Richter, ale vidím, že s přednostním právem se hlásí pan ministr kultury. Pane ministře, máte slovo.
Jenom připomenu jedno číslo. Za několik předcovidových let se příjmy státního rozpočtu zvýšily o stovky miliard korun. Bez jakýchkoliv problémů, paní poslankyně, by se bývávalo bylo dosáhlo toho jednoho procenta, které vy jste v programovém prohlášení vlády měli. Obě tyto akce zajistil pan premiér Babiš, který tam přijel, osobně jednal. Ano, Bubny převezmeme, památka holocaustu, ano, zámeček Petrkov převezmeme, památka Bohuslava Reynka. Peníze ve státním rozpočtu, místa - nic. Tak to zaznělo na včerejší tripartitě, paní poslankyně, z mých úst. A buď vám to ti zástupci tripartity neřekli, anebo jste to tady neřekla vy nám. Jedna z podstatných informací na téma, jak se která vláda chovala k rozpočtu Ministerstva kultury. Několik let ty filmové pobídky fungovaly bezproblémově. Takhle to bylo. A my jsme na základě jednání s panem ministrem Stanjurou, a především s jednotlivými producenty hledali cestu, a pořád ji hledáme, k tomu, aby se ten systém odblokoval. Novela se připravovala předtím, než bylo rozhodnuto o navýšení platů o 10 %, a tedy těch plných 280 milionů korun směřuje na zvýšené výdaje našich příspěvkových organizací souvisejících s tím, jaká je v současné době situace. K tomu jsme my přidali 80 milionů korun, které jsou nerozdělené v rámci ministerské kapitoly pro příspěvkové organizace. Mluvíte tady, paní poslankyně, o investicích. Myslím, že by bylo opravdu dobré, abyste se někdy třeba zeptala přímo. Jenom říkám, že paní poslankyně explicitně řekla: Žádné investice nejsou, tak, paní poslankyně, investice běží. Ale musíme udělat jinou věc. Já vždycky říkám, že každé ministerstvo řídí ministr za nějakou politickou stranu, o těch závažnějších věcech, které se týkají řízení ministerstev, rozhoduje celá vláda. To je ta suma, která je dneska napsaná, paní poslankyně, v tom programu.